To jsou ti politici, kteří jsou v první řadě, každý den řeší problémy občanů a mohou být ze dne na den odvoláni. Přesto mají důvěru veřejnosti, a to značnou, a není žádný důvod tento dobře fungující systém měnit.
Ještě faktické poznámky, než se dostaneme k rozpravě: Ivan Adamec, Jaroslav Holík, Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vždycky mě baví, když přímou volbu navrhují ti, kteří žádné zkušenosti s vedením obce nemají, nikdy starostu nedělali, nikdy nedělali hejtmana a říkají nám, jak by to bylo perfektní, kdyby to bylo jinak. Na to si odpovězte sami.
Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Holíka. Připraví se k faktické poznámce pan poslanec Michálek.
Odpovím teď na vystoupení svých předřečníků. V současné době se situace malinko uvolnila, takže máme starostu, kterého navrhli fotbalisté. Já si myslím, že v malých obcích, kde se všichni znají, vždycky musí zvítězit osobnost, a ne abychom je škatulkovali za někoho.
Nyní pan poslanec Michálek a připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat na svého předřečníka pana předsedu Stanjuru. On tady vyprávěl o tom, jak nám ten systém skvěle funguje. Asi tak rok tam byla situace, že rada téměř vůbec nefungovala, protože kvůli politickým hádkám se tam rozpadla koalice a rada, to znamená exekutivní orgán obce, byla ve stavu klinické smrti. To opravdu není příklad dobrého fungování obce. Samozřejmě se můžeme bavit i o nějakém kvalifikovaném odvolání jako impeachmentu, to je samozřejmě k diskusi. Opravdu ne. Mají to ve všech okolních státech naší republiky, takže myslím, že to zvládneme i u nás, v České republice. Já si myslím, že by spíš problém byl, že někteří bafuňáři, kteří se dneska stanou starostou kvůli politickým dohodám, by tím starostou lidmi zvoleni nebyli.
Stále faktické poznámky.
Takže je úplný nesmysl, že by nebylo možné jinak kandidovat.
A pak se snad vrátíme do debaty.
Ale já jsem chtěla reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na kolegu Michálka. Jakým způsobem by to ten primátor nebo starosta řešil? Jak by řešil to, kdyby neměl schválený rozpočet, kdyby nemohl podepisovat investiční akce, nemohl by dělat výběrová řízení, nemohl by rozhodovat o transferu finančních prostředků na různé akciové společnosti, které jsou v hlavním městě Praze? Skutečně jsem v komunální politice dlouhou dobu. Já bych neměla problém s přímou volbou. Myslím si, že by to pro mě bylo také lepší a výhodnější. Já bych o to nestála.
Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. Prosím, máte slovo k faktické poznámce. To děláte dobře, protože já bych rád, aby byl ve sněmovně klid.
Nicméně ten příklad, který uváděl kolega Michálek, je přece přesně opačný. V případě přímé volby by to bylo naopak mnohem zamotanější.
Prosím vás, chcete otevírat Ústavu s něčím, co není vydiskutováno. Asi názory na to máte, co je v tom papíru. Tak prosím vás, nedělejme to. Neotevírejme tu Ústavu, protože Ústava jako základní zákon našeho systému se má otevírat opravdu jenom v nouzi. Jak si to představujete. Prosím, chovejme se racionálně, a věřím tomu, že u většiny poslanců tady zvítězí zdravý rozum.
Konstatuji, že v rámci rozpravy zazněly dva návrhy na zamítnutí předloženého návrhu - ze strany pana předsedy Stanjury, dále takový návrh předložil pan poslanec Feri.
Ve volbách vítězní starostové si stěžovali na nestabilitu a nejistotu s tím, že byť třeba vyhráli volby, tak jsou závislí na zastupitelstvu a v praxi nemohou plnit svůj volební program, ale plní zadání zastupitelstva, které je může kdykoliv z minuty na minutu odvolat. Takže z různých pohledů mají s tímto zkušenosti všechny možné politické strany. Podle studie Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě podporuje zavedení přímé volby starostů, ale i hejtmanů přibližně 75 % dotazovaných zastupitelů v České republice. Pochopitelně dalším příkladem, jak potřebné jsou změny, je pražská radnice a opakující se řekl bych výměny primátorů, kdy se primátorem občas stává člověk, kterého lidé za primátora nevolili. To ovšem není jen specialita Prahy, jen je nejvíc vidět. Celá Evropa přitom už dnes standardně volí starosty, hejtmany, primátory přímo, a přímo je dokonce občané i odvolávají. Přímá volba se aplikuje například i ve Velké Británii, kde o způsobu volby rozhodují občané v referendu. Dále v Německu a Rakousku se užívá přímá volba v celé řadě spolkových zemí. Pro Českou republiku jsou velmi důležité poznatky, které byly získány po zavedení přímé volby na Slovensku. V některých parametrech by mohl být slovenský model inspirativní pro Českou republiku, neboť se dotýká jak starostů, tak i hejtmanů. Za jednoznačné pozitivum ze slovenské zkušenosti lze označit, že funkce starostů je individuálním postem a stojí v tomto smyslu pod výraznější kontrolou občanů, kteří ho mohou z funkce odvolat. Z praxe rovněž vyplývá jednodušší a pružnější správa obce. Obdobně lze hodnotit i funkci předsedy samosprávného kraje, ekvivalent hejtmana. Rovněž v Polsku se konstatují nezpochybnitelná pozitiva přímé volby starostů. Tím je především vyšší míra zapojení občanů do správy obce a jejich vyšší zájem o místní záležitosti. Po dosud získaných zkušenostech je zavedení přímé volby starosty hodnoceno jak občany, tak polským Ministerstvem vnitra pozitivně. A znovu zdůrazňuji, že ve většině zemí Evropy ta přímá volba funguje. Co říci závěrem? I tady se ovšem praxe s teorií míjí a tak nějak jsme se dosud zavedení přímé volby politiků, tím mám na mysli starostů, potažmo hejtmanů, bránili. Máme dnes, vážené dámy a pánové, historickou příležitost změnit pověst nás politiků jako synonymum brzdy těchto změn z hlediska některých občanů. Zákon, který navrhujeme, je samozřejmě první krok, který přímou volbu a odvolatelnost dává do Ústavy. Bez této změny totiž nelze dělat další prováděcí zákony, které ústavní změnu uvedou do praxe. V případě, že zákon projde i vašimi hlasy prvním čtením, tak bude ve Sněmovně dostatek času nalézt vzájemné kompromisy. Prosím vás tímto o podporu našeho návrhu a děkuji za pozornost.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já se pokusím být rychlý. A to se vztahuje samozřejmě i na regionální úroveň. Ostatně slyšeli jsme, že i vláda k němu má spoustu výhrad. Nicméně myslím si, že dosahuje kvalit takových vzhledem... díky své krátkosti, že je možno ho pustit do druhého čtení a tam ho řádně prodiskutovat a opravit, ať už se jedná třeba o to, že tam není jasně stanoveno kde, když jsou tam zavedeny ty rady, tak kde se vezmou. Není tam jasně stanoveno, jaké jsou tedy úkoly těch jednotlivých orgánů. Myslím si, že by bylo vhodné vymezit třeba, jak jsou volena ta jednotlivá tělesa. To znamená, že třeba zastupitelstva budou volena poměrně. Velmi důležité je pro nás také, jaký volební systém se zvolí pro volbu toho starosty, aby vlastně to nebyla soutěž čistě o to, kdo získá největší menšinu, ale aby tam byl třeba nějaký konsenzuální prvek v té volbě. A z toho důvodu se mi také nezdá úplně reálný ten odvážný termín platnosti.
Nyní s přednostním právem pan zpravodaj jako předseda klubu Starostů a nezávislých. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo ještě jednou, dneska v jiné funkci, ale na čele si to přelepovat nebudu. Je to téma, které samozřejmě má velkou podporu, a asi i proto tady přistál tento návrh na stole. Ono to není jenom v přímé volbě starostů, ono je to i v tom, jak jsou nastaveny volby do komunálu. Ta malá uskupení jsou tam svým způsobem zvýhodněna a pak to vede k tomu, co se často děje v české politice, že jsou různé béčkové kandidátky.
Pan poslanec Kupka je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
A naopak může vzniknout rozlada, problémy spojené s nepromyšleným nekvalitním zákonem, který by mohl do toho současného fungujícího systému vnášet nerovnováhy. Je to důvěra opravdu významně větší s veškerým zapojením těch občanů, než jakou důvěru chovají k jiným složkám státní moci a veřejné správy. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo.
Najdete tam zásadní rozdíl? V zásadě jsou to stejná čísla. Tam většinou taky kandiduje málo kandidátů, bývají nezávislé kandidátky, tam už to skoro je přímá volba. Dobře, tak zvolíme přímou volbu starostů. Ten den máme vítěze voleb a toho, kdo má řídit obec. A co ty další čtyři roky? Tak to pak je na zrušení zastupitelstva.
Pan poslanec Volný, který je přihlášen do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče.
Každý z nás měl nějakou motivaci, kvůli které vstoupil do veřejného života a stal se politicky aktivním. Vstoupil jsem do politiky proto, protože chci změnu, protože chci, abychom konečně začali naplňovat naši ústavu a aby se lid opravdu konečně stal skutečným zdrojem veškeré státní moci. Přímá volba starostů a hejtmanů je dalším krokem tím správným směrem. Pojďme společně dát občanům této země po dekádách bez-moci do rukou skutečnou moc. Dovolím si ještě jednu malou poznámku ohledně volební účasti. Pan kolega Stanjura tady správně poznamenal, že čím menší obec, tím větší účast. A já jsem si jednoznačně jist, pokud použijeme příměr právě s přímou volbou prezidenta, se kterou velmi souhlasím a která, si myslím, že proběhla výborným způsobem a s dokonalým výsledkem, tak by určitě zvedla i volební účast ve velkých obcích, jako je moje rodné město.
Nemůžeme posuzovat volební systém podle výsledku. Nemůžeme takhle uvažovat a říct: toto je volební systém dobrý, protože zvítězil můj kandidát, nebo toto je volební systém špatný, protože můj kandidát prohrál. Já takhle aspoň nepřemýšlím. Probíhá poměrně ostrá volební kampaň nejenom mezi těmi kandidáty, to je docela přirozené, ale mezi stoupenci těch kandidátů. Ale den po volbách se musí něco řešit. Jak prosadí svůj program? A je jedno, jestli já s tím programem souhlasím, nebo ne. Říkal to tady někdo z předřečníků, že bude považován za někoho, kdo neplní své sliby. Taky se stává, že ti, kteří to dělají tímto způsobem, ty volby vyhrávají opakovaně. Opakovaně je vyhrávají. Tak se jich ptejte.
Omlouvám se, pane předsedo, čas uplynul.
Děkuji, pane předsedající. Já považuji za největší vítězství a úspěch těch voleb vysokou volební účast, vysokou angažovanost občanů v těch volbách. A já osobně si nemyslím, že bychom se měli vydávat cestou nějaké socialistické jednoty za každou cenu a v každém okamžiku. Jinak co se týká těch lokálních diktatur. A pokud se týká toho, jak by to mělo fungovat. Já věřím tomu, že přímo zvolený starosta stejně jako přímo zvolený prezident za sebou bude mít silnou podporu občanů, kteří jej přímo do té funkce uvedli. Oni si budou toho svého starostu, hejtmana nebo prezidenta hlídat, a když uvidí, že se mu nedaří něco prosadit, tak si zjistí, jestli je to to zastupitelstvo, potažmo nějaká rada, která hází tomu starostovi klacky pod nohy, anebo jestli je to ten starosta, u kterého se spletli. Pokud zjistí, že to bude to zastupitelstvo v rámci té volné politické soutěže, které naopak brzdí chod obce nebo kraje, tak to tomu zastupitelstvu spočítají v dalších volbách.
Čili já jsem byl osloven, předpokládám, že prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyní Černochovou, abych vysvětlil, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Když to budu říkat na příkladu hlavního města Prahy, tak jsou exekutivní kompetence, která má Rada hlavního města Prahy, jsou kompetence, které má vyhrazeno Zastupitelstvo hlavního města Prahy. To jsou právě ty otázky strategického řízení, o kterých by se mělo rozhodovat ve sboru, a tam by samozřejmě měla být i kontrolní oprávnění Zastupitelstva hlavního města Prahy. Takže dneska ten problém vyhrazených kompetencí rady vzbuzuje otázky, zda to není protiústavní. To by bylo úplně stejně, na tom by se vůbec nic nezměnilo.
Děkuji za slovo. Dneska dává stanovisko, kde vyjmenovává řadu chyb, a téměř žádná pozitiva, nebo pokud jsem poslouchala dobře, tak vůbec žádná, a stejně to pouští. O ničem jiném to nesvědčí než o tomto alibistickém přístupu a získávání času. Druhá poznámka.
Děkuji. S dalšími faktickými poznámkami jsou přihlášeni poslanci Adamec a Birke. Pan poslanec Adamec má slovo.
Dámy a pánové, já si myslím, že ta vláda tentokrát se zachovala jako vláda v demisi, jako na odchodu, protože stanovisko vlastně tím, že dala neutrální, nedala žádné jako chytrá horákyně, a podle mě je to správně. Já bych ji za to nekáral. Já tomu rozumím, tady těm výtkám z Prahy. Hrajeme si s ohněm, dámy a pánové. Fakt si hrajeme s ohněm. Současný systém má opravdu některé nedostatky, já o nich budu hovořit, ale toto je hra s ohněm. A ty statistiky, prosím vás, jsou tak, jak o nich hovořil Zbyněk Stanjura. Největší důvěru občanů mají starostové a primátoři. Ne my, tady.
Víte, co je nejhorší? Neříkám, že to funguje dokonale, ale funguje to výborně. Máme kontrolní mechanismy, máme kontrolní výbory. A já mám třeba svého šéfa kontrolního výboru velmi silného. Protože my jsme zrušili okresní úřady s velkou pompou, máme dneska kraje, ale máme jedničky, dvojky, trojky, já vám to tady všem nebudu říkat, všichni to znáte. Ale prostě rušit a měnit něco, co dobře funguje, mi připadá prostě nesmyslné a při veškeré úctě k vládě ještě v době, kdy vláda nemá ani důvěru, mi připadne nesmysl to měnit novelou Ústavy. Děkuji za pozornost.
S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Nacher. Máte slovo, pane poslanče.
Jaká by byla přidaná hodnota přímo voleného primátora na tu šestiměsíční krizi toho koaličního vládnutí?.
Další faktické poznámky momentálně nejsou, takže se vracíme k řádně přihlášeným v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo.
Jestli tam není ta podstata, to zklamání a ta deformace voleb více než v tom, jestli volba bude přímá, nebo bude nepřímá. Tam se bude rozhodovat o tom, jestli přímá volba starostů bude úspěšným projektem, nebo ne. A ona to je velice složitá agenda. Protože řekněme si na rovinu, jak velký je problém to, že nemáme přímou volbu starostů? Nezpůsobíme trochu neuváženým krokem, že takto narychlo chceme měnit Ústavu, více problémů v samosprávách, než jich vyřešíme? A to je velice seriózní a vážná diskuse, ke které je potřeba přistoupit. Zaváděl přímou volbu starostů právě u těch menších obcí. A to je třeba cesta, kterou bychom se mohli takto vydat. S tím my máme... A má ji úplně stejnou jako kdokoli další, jenom takřka žádnou odměnu. Tak je složité vůbec toho člověka najít. Širší debata na tom zákonu, kde se budou přerozdělovat pravomoci, kde budou muset vzniknout nějaká vyvažování, nějaké varianty, nějaké brzdy, tak ta bude skutečně složitá, ale je skvěle připravená v tom, že můžeme čerpat ze zkušenosti těch okolních států, které už historicky nebo v poslední době přímou volbu v těchto místech zavedly.
Děkuji panu Janu Farskému. Omlouvá se do konce jednacího dne pan poslanec Jakub Michálek a pan poslanec Julius Špičák. Nyní tedy pan poslanec Jan Zahradník, kolega Volný ne, takže pan poslanec Jan Zahradník s faktickou poznámkou.
Já si myslím, že u nás, v našem prostředí, je to návrh principiálně špatný. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl zareagovat na slova svého předřečníka a těch, kteří vystupovali. My jsme konzervativní politici. A my přicházíme s tím, že to budeme měnit. My se ptáme, proč máme měnit něco, co funguje. A ptejte se sami sebe, zda takovou koncentraci výkonné moci v té obci svěříte do jedněch rukou. Možná když tam bude anděl, tak to jakž takž bude fungovat.
Prosím, paní poslankyně.
Vážené dámy a pánové, vážený pane předsedající, přímo volený politik se dle mého názoru těší mnohem větší podpoře u občanů než funkcionář nanominovaný stranickými sekretariáty nebo vzešlý ze zákulisních dohod. V případě takto zvolených starostů či hejtmanů dostaneme jistotu, že tato volba byla přímým vyjádřením vůle občanů, kteří v dané lokalitě svůj hlas odevzdali, a tak s ní většina voličů bude ztotožněna. Lidé, kteří si přímo zvolí svého starostu či hejtmana budou mít pocit, že jejich hlas má možnost něco ovlivnit. Neustále slýcháme stesky, které si stěžují na malou občanskou angažovanost. Posílením přímé volby můžeme napomoci tomu, že se občan začne ve větší míře zapojovat a zajímat se o chod věcí veřejných. To může v konečném důsledku vést k daleko větší zainteresovanosti našich občanů a zájmu o veřejné dění, počínaje obcí přes kraje až po celostátní politiku. Dalším přínosem je i daleko větší osobní odpovědnost přímo volených zástupců. To může přispět i k daleko větší transparentnosti státní správy a samosprávy, a proto bude mít předložený návrh moji podporu. Děkuji vám za pozornost.
K vystoupení paní poslankyně zde eviduji čtyři faktické poznámky. V pořadí paní poslankyně Pekarová, pan předseda Filip, pan poslanec Kupka, pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Dva tábory proti sobě. Ale tady vůbec nezaznívá argumentace na jasné výhrady, které tady zaznívají, tedy i z naší strany, to znamená výhrady vůči tomuto opatření, nebo této novince v naší Ústavě. Prostě jednou je deklarace toho, proč si myslíme, že je to špatně, a druhá je, jak neposlouchám, nevidím kolem, myslím si, že to zvedne účast, myslím si to a to, ale vůbec se tam nereaguje vzájemně na to, co vytýkáme dané změně zákona.
Děkuji. To je první moment.